To je přesně ta diskuse, jak já si představuji. Kdyby naše vláda jela do Bruselu už s nějakým usnesením, protože my ji kontrolujeme, vše by vypadalo jinak. Neodsuzujme vládu jako celek bez jakékoliv servility. Já si nemůžu na ministra Chovance stěžovat. Zvládá svoji úlohu z mého pohledu tak, jak má. Ale vláda též není stádo a každý z nich se chová jinak. Dámy a pánové, prosím vás, je to téma vážné. Přestaňme na sebe útočit, přestaňme se nálepkovat a přijďme sem s konkrétními návrhy usnesení. Já vám za to budu vděčný a voliči také.
Děkuji. Já budu vděčný, že budete dodržovat faktické poznámky.
To se nestalo. A k čemu je dnešní schůze? A co se stane? Tehdy to měl mít v ruce!
Nyní faktická poznámka pana ministra Stropnického.
Děkuji, pane předsedající. Je to situace, na kterou jsme nebyli natrénováni, připraveni z těch či oněch důvodů, ten či onen něco vážného zanedbal. Já jsem netušil, kolik je tady geniálních mozků, pár se jich tady nepochybně najde, kteří prostě tak nějak vědí. Já jim opravdu závidím. A tady zazněly vážné a relevantní připomínky.
Děkuji panu ministrovi Stropnickému. A nyní pan poslanec Stanjura s faktickou poznámkou. Ještě další dvě.
Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já se nestačím divit. Já jsem v této Sněmovně necelé dva roky. Tento výbor z jednacího řádu zastupuje celou Sněmovnu! Dámy a pánové, podívejte se na strukturu Sněmovny. Pan premiér tam chodí a má od nás mandát! Má ho od nás schválený a připomínkovaný.
Když se před časem vymanila řada států z nadvlády koloniálních mocností, panoval v západním i východním bloku optimismus. To sice tvoří naprostou většinu exportu jednotlivých států zmíněných končin, ovšem do státní pokladny z jeho vývozu mnoho neplyne, takže příslušným zemím zoufale chybějí peníze na splácení úroků z údajně rozvojové půjčky. Jsou to ekonomičtí běženci, kteří se snaží dostat do lepších sociálních a ekonomických podmínek. Jsou to však i lidé, kteří prchají před válečnými konflikty. Namísto efektivní ekonomické pomoci světu chudých investovaly země Evropy sdružené v Severoatlantické alianci spolu s Američany v posledních letech stovky miliard dolarů do válek, okupací a vývozu zbraní. A až nyní zastánci americké imperiální bombardovací demokracie zneklidněli. Změnit by se v tomto ohledu měla, a to zásadním způsobem, i lokajská zahraniční politika české vlády. Nejen odpůrci americké expanze, ale i racionálně uvažující experti z okolí washingtonské vlády už vědí, že silová politika, militarizace mezinárodních vztahů a mezinárodním právem nekontrolované a neomezované používání síly nezvyšuje bezpečnost světa. Dámy a pánové, děkuji za pozornost.
Kolegyně a kolegové, už několik hodin tady diskutujeme o imigrační krizi. Naše závěry můžou být různé. Jsme demokratický parlament a já nepochybuji o tom, že si z té reflexe uděláme každý jiné závěry, ale myslím si, že to téma, které tady zaznívá ve všech vystoupeních, je nasnadě.
Už tady jednou zaznělo, že vždycky vyhrávají dravější a agresivnější kmeny, ať to bylo kulturní staré Řecko, které vytlačila Makedonie a potom Řím, Řím podlehl nájezdu germánských kmenů, u nás Keltové také podlehli Markomanům a Kvádům. Takže prosím vás, já bych jenom jednu věc - jsme tady na půdě Sněmovny a řešíme opravdu vážnou věc.
Nyní s faktickou poznámkou paní poslankyně Nina Nováková. Stále se připravuje pan kolega Číp.
Ano. Já sama jsem za celý život x-krát musela slyšet, jak zkratkovitě, zkresleně a ne s dobrou vůlí někdo charakterizoval mě jako křesťana.
Ještě faktická poznámka paní poslankyně Lorencové.
Kolegyně, kolegové, pane předsedající, vypadá to, že mě dneska od mikrofonu neurvete, ale budu stručná. Já bych ráda položila otázku kolegyni, která hovořila přede mnou, jakou rodinu myslí. Jestli se nepletu, tak muslim má právo na čtyři manželky. Tak jaká to má být rodina, o které paní kolegyně hovoří? Jestli vlastně nejsme bráni jako slaboši.
Ještě s faktickou poznámkou pan poslanec Jaroslav Holík a budeme snad pokračovat v rozpravě. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Dámy a pánové, ještě jednou. Já bych teď zareagoval prostřednictvím pana předsedajícího na slova kolegyně Novákové, které si velice vážím. Řada lidé mě zná jako cestovatele a víte, že jsem projel kus světa. Jsou to velice milí a přátelští lidé, pokud jim něco dáváme. Ani nejsem vyloženě odpůrcem imigrantů. Pokud ale budeš prosazovat svoje, nezlobte se, tady se musíme bránit.
Děkuji panu poslanci Holíkovi za dodržení času. Faktická poznámka pana poslance Tomia Okamury.
Já tady snad slyším úplně něco jiného, než se tady reálně děje. Výsledkem této vaší vládní neschopnosti a servility vůči Bruselu a Washingtonu je příjímání tisíců nechtěných vetřelců proti vůli drtivé většiny občanů.
V zásadě akceptujeme to, že jsme byli přehlasováni. Současně jste se vy tady tvářili, jak za to budete bojovat do posledního dechu. Ten problém odložíme.
Děkuji panu předsedovi Stanjurovi.
Osobně nemám nic proti tomu, aby se hlasovalo po částech, jednotlivě, o těch usneseních.
Děkuji panu předsedovi. Ano, pan předseda Filip.
Musím říct, že s námi taky nikdo nekonzultoval. Nepracovali jsme na tom. Myslím si, že se velmi shodujeme a blížíme s usnesením, které zde předložila ODS, že jsou tam body, které jsou téměř totožné.
Děkuji panu předsedovi Černochovi.
Děkuji, pane předsedající. Děkuji Miroslavu Kalouskovi, že předvedl přesný opak svých slov ve svých činech.
Já na rozdíl od našeho předsedy chci panu Kalouskovi poblahopřát. Je to skutečně mistrovský kousek. Já jsem zatím řekl, že chci poblahopřát. To je skutečně mistrovský kousek, protože pro všechny, téměř pro všechny, zejména pro některé strany vládní koalice je pan Kalousek jako červený hadr na býka, abyste se najednou sjednotili a všichni následovali pana Kalouska. On vyhrál. Ale to jsem úplně prvotně nechtěl. Vy jste se na nás prostě vykašlali.
Děkuji.
Máme prostě tento názor.
To je jedna část věci, kterou jsem chtěl říct. Máme zkušenosti, že některé vyšetřovací komise ve Sněmovně nevyšetřily nic, ale některé něco zjistily. A členové dozorčí rady zároveň odpovídají za tuto škodu, která porušením této povinnosti vznikne. Prozatím asi tolik velmi stručně z mé strany.
Nyní bude mít slovo pan ministr.
Pokud ne, tak to berte jako novou informaci. To je posilování transparentnosti České pošty, které de facto po schválení vládního výboru bude znamenat rušení dozorčí rady. Co se týká toho, co tady říkal pan kolega Faltýnek. Nemám s tím žádný problém. Živá kauza není u soudu. To je flagrantní nedůvěra k orgánům činným v trestním řízení. Pan kolega Faltýnek tady říkal, že tam policie zasahovala mnohokrát.
Dámy a pánové, hlasování o kvótách jasně ukázalo nebezpečí, které přináší současné nastavení rozhodovacích mechanismů v rámci Evropské unie. Vláda pana premiéra Sobotky svou podporou prohlubování procesu evropské integrace, svým nestavením se této nové praxi, tím, že se nepostavila, nechce se postavit tomuto novému precedentu, politická rizika praxe nového silového rozhodování jenom prohlubuje. Já bych si na závěr svého vystoupení dovolil připomenout ještě jednou slova pana premiéra Sobotky, který při květnové návštěvě Německa prohlásil, že evropskou integraci považuje za šťastný příběh, který je souborem nástrojů podepřených robustními institucionálními pilíři. Ovšem, říkal premiér Sobotka, život jim dáváme my; samy o sobě bez naší práce a důvěry neobstojí. Vláda tyto zájmy nehájí, neříká lidem pravdu, nechová se ve věci unijní politiky zodpovědně, a tím ohrožuje naši budoucnost, ale i naše rozumné a důstojné postavení v rámci Evropské unie. Já vyzývám vládu, aby toto své jednání změnila a začala konečně hájit zájmy České republiky.
Děkuji panu poslanci Petru Fialovi za jeho vystoupení a dovolte mi, abych ještě přečetl dvě omluvy. Pan poslanec Jaroslav Zavadil od 9 do 11 hodin a pan poslanec Kořenek od 9.30 z pracovních důvodů. To jsou stanoviska poslaneckých klubů, ale faktické poznámky, které musím nechat proběhnout ještě předtím, je pan poslanec Fiedler, Zlatuška, Okamura, Černoch a Foldyna. Nyní tedy pan poslanec Fiedler s faktickou poznámkou.
Dobré dopoledne, dámy a pánové. Bylo to za okolností, kdy Poslanecká sněmovna hlasy poslanců vládní koalice odmítla, aby v červnu pokračovala tato schůze. Navázal bych na slova ještě předřečníka, pana předsedy Fialy, o tom, jak koná vláda. Vláda se má zodpovídat Poslanecké sněmovně, vláda se evidentně nechtěla zodpovídat Poslanecké sněmovně, nechtěla Poslanecké sněmovně a občanům sdělit své záměry a kroky. Proto zhatila pokračování této mimořádné schůze i v červnu a já se domnívám, že tři měsíce, které se mezitím odehrály, nám budou chybět. Jediné potěšitelné je to, že vláda postupně realizuje to, co navrhovala strana Úsvit ve svých návrzích a doporučeních.
Pane předsedající, já bych k tomu růžově hnědému proslovu, co zde měl pan předseda ODS Fiala, jenom upozornil, že tam dochází k míchání pojmů. Kvóty se týkají výhradně azylového řízení, nikoli umisťování migrantů. Doporučoval bych alespoň si přečíst to nařízení, o kterém se v Evropské komisi jedná.
Další faktická poznámka pana poslance Tomia Okamury.
Tato vláda k těmto nevratným krokům, které způsobí do budoucna velké sociální pnutí a nárůst kriminality, nemá žádný mandát, jelikož ještě donedávna vládní představitelé říkali, že žádný problém s imigranty neexistuje a není potřeba se na něj připravovat. Výsledkem této vládní neschopnosti a servility vůči Bruselu a Washingtonu je přijímání tisíců nechtěných vetřelců proti vůli drtivé většiny občanů, a to vše na úkor sociálního zabezpečení pro naše potřebné občany. Tato vláda se rozhodla vynaložit na nelegální imigranty miliardy korun na úkor našich občanů. Tato vláda by měla podat demisi, jelikož porušila svým jednáním, kdy přijala bez odporu diktát Bruselu, suverenitu naší republiky. A znovu opakuji, zcela proti vůli drtivé většiny občanů České republiky a to je velmi závažný moment. Jedná se o nevratné kroky, které ovlivní na generace další vývoj v České republice, a měli bychom v této závažné chvíli umožnit občanům, aby se závazně vyjádřili v referendu.
Ano, když jsme zlikvidovali železnou oponu a spolupracovali na vytlačení ruských jednotek ze střední Evropy, posílili jsme bezpečnost a prosperitu celé Evropy a otevřeli jsme prostor ke svému členství v NATO a v Unii. Získali jsme bezpečnost člena Západu. Podkopávat tuto platformu našeho vlivu je hazard s naší vlastní bezpečností, postavením a vlivem. Pochopilo to Polsko, snad to pochopíme taky. Ještě pár slov Německu a k německému postupu, který je zde všeobecně kritizován. I já jsem zvědavý, jak Německo zvládne svou situaci a pochopitelně jak ji zvládne celá Evropská unie, jejíž západní část se zaměřuje na aktivní pomoc přetíženým státům, a to včetně euroskeptické Británie. Kladu si otázku, zda bychom bez německé migrační katarze vůbec diskutovali naše téma ještě ve chvíli, kdy nadále zůstává drtivá většina uprchlíků v okolí svých států. Německo léta odmítalo mezinárodní angažmá díky své válečné minulosti. Toto období je zjevně minulostí a Německo bude mezinárodní vývoj aktivně ovlivňovat. Musíme s tím počítat. Samostatnou kapitolou je nasměrování humanitární a rozvojové pomoci ve značném objemu, kde máme my i Unie značné nevyužité možnosti ke stabilizaci zemí ohrožených ztrátou soudržnosti a riziky vnitřních konfliktů. Dovolte mi tedy několik stručných závěrů. Za prvé, je třeba vážně a rychle budovat naše vlastní obranné kapacity a schopnosti armády operovat proti nepříteli nové generace a ve spojeneckých strukturách. Za druhé, je třeba si jasně uvědomit, že buď porazíme Islámský stát a reorganizujeme zhroucené státy, nebo budeme vstřebávat masivní exodus jejich obyvatelstva. Za čtvrté, nepodléhejme Islámskému státu v jednom z jeho hlavních cílů, kterým je vyvolání hysterického a indiferentního strachu z obyvatel islámských zemí bez ohledu na jejich původ, národnost, skutečné úmysly a motivy jejich útěku. Za páté, jsme černými pasažéry i v humanitární a rozvojové pomoci. Máme tedy před sebou hodně práce zejména doma. Začněme právě s ní. Děkuji vám za pozornost.
Paní kolegyně Pastuchová od 15 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů. Dále se omlouvá na dnešní odpolední jednání a na zítřejší jednání z důvodů zdravotních pan poslanec Herbert Pavera a pan poslanec Jan Zahradník od 15 hodin z pracovních důvodů.
Je tady spousta věcí, se kterými bych souhlasil. Moje názory na imigraci jsou celkem jasné. Nicméně k tomu, co chci sdělit. Jinak tady zazněla spousta věcí, které mluví o tom, že uvažujeme o tom a víme, co asi nastane za půl roku, za rok. Hrát si na prognostiky je zcela zbytečné. Takže předvídat tady a připravovat se na konkrétní situace je zbytečné.
Pokračujeme vystoupením pana poslance Tomio Okamury.
Vážené dámy a pánové, dnes se potkáváme ze dvou důvodů. Prvním důvodem je obrana demokracie a druhým důvodem je obrana suverenity naší země. Jedno bez druhého nemůže existovat. Nezávislost naší země i demokracie čelí dnes stejné hrozbě. Tou hrozbou je likvidace národních států a vytváření evropského multikulturního superstátu. Naše politické elity jsou bezradné. Na demokracii ani na suverenitě naší země jim totiž nezáleží. Říkají, že naše hnutí Svoboda a přímá demokracie - SPD je populistické. Děláme prý nerealistickou politiku. Podřizovat se Bruselu, odmítat referendum občanů, to je realismus této vlády! Za naše hnutí Svoboda a přímá demokracie - SPD jsme za poslední čtyři měsíce již třikrát navrhovali v této Poslanecké sněmovně referendum o vystoupení naší země z Evropské unie. Aby sami občané mohli rozhodnout o své budoucnosti ve své zemi. Vládní poslanci ČSSD, hnutí ANO a KDU-ČSL se hlasitě smáli. Úsvit pískal a komunisté nevěřícně hleděli, kdo má odvahu k tak radikálnímu návrhu. Dnes už se nikdo nesměje. S naší vládou jednají v Evropské unii jako s protektorátní vládou a z Bruselu nám jasně přikázali, co nás čeká. Čeká nás konec samostatnosti a islamizace pod pláštíkem multikulturního ráje.
Přesně tak, je v jednacím řádu, takže ať se vám to líbí, nebo ne, nemohu vyhovět vaší námitce.
Hlasovala pro ni ta většina, která si vytvořila usnesení číslo jedna a vehnala nás do procedurální pasti. A podotýkám, já jsem hlasoval proti této proceduře.
Tato vláda se rozhodla vynaložit na nelegální migranty již miliardy korun na úkor našich občanů. Tato vláda, znovu opakuji, by měla podat demisi, jelikož porušila svým jednáním, kdy přijala bez odporu diktát Bruselu, suverenitu naší republiky. A to je velmi závažný moment. Jedná se o nevratné kroky, které ovlivní na generace další vývoj České republiky, a měli bychom v této závažné chvíli umožnit občanům, aby se závazně vyjádřili v referendu. Tento návrh jste nám již tady ve Sněmovně, našemu hnutí Svoboda a přímá demokracie - SPD, třikrát zamítli, nebo by se měli občané vyjádřit v nových předčasných volbách.
Tolik za prvé. Za druhé, chci vám také jasně říci, že až bude na stole trvalý mechanismus přerozdělování, tak Česká republika bude hlasovat proti tomu návrhu a nebudeme se dívat, jestli Polsko, Rumunsko nebo někdo jiný hlasuje s námi. My proti tomu návrhu budeme hlasovat prostě proto, že jsme přesvědčeni, že takovýto zásah do suverenity státu se dít nemá a že vláda má vůči svým občanům odpovědnost za to, že je schopna říci stop, ze sociálního, ekonomického, bezpečnostního hlediska. A jednoznačně chci odmítnout to, že by tady nebyla včas připravena opatření na straně české vlády. Už v loňském roce jsme se rozhodli, že naplníme stavy policistů a armády. Už v loňském roce jsme se rozhodli, že posílíme bezpečnostní služby i v rámci jejich rozpočtu. Souboj, který nás čeká - a znovu zdůrazňuji, teď jsme uprostřed nějakého zápasu o realistický přístup celé Evropské unie k řešení migrační krize. Ten hlavní souboj, který je teď před námi, je debata o povinném přerozdělovacím mechanismu, do kterého by nejenom naše vláda, ale jakákoli příští vláda, která přijde po té naší, nemohla žádným způsobem zasáhnout. Ale myslím si, že povinná solidarita nedává žádný velký smysl.
Děkuji panu premiérovi Bohuslavu Sobotkovi a mám tady další faktické poznámky. Nejdříve pan poslanec Tomio Okamura, poté paní poslankyně Chalánková, pak poslanec Marek Černoch.
Tak to prostě je! Co to je za souboj? Co je to za boj o naši státnost? Jinak vy jste říkali, že se tady policie připravila. Protože nemůžou pracovat logicky 24 hodin?
O to vás prosím.
Ještě pan kolega Klaška od 13.50 do konce dnešního jednacího dne. Pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce. Pokračujeme ještě faktickými poznámkami - jsou ještě dvě, protože kolega Černoch přeměnil svou přihlášku na přihlášku s přednostním právem.
Já jsem poslouchal bedlivě projev předsedy občanských demokratů. Byl krásný, ale byl dlouhý a trošku se v něm lhalo.